O slovo poprosím pana poslance Ferjenčíka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Skutečně se to týká jenom náhrad podle krizového zákona. Je to zase byrokracie navíc. Takže občas mně tam chybí taková ta metodická podpora, aby to nebylo jenom "nemáte nárok, protože vám chybí tahle kolonka", ale takhle to můžete napravit a nárok mít budete. A děkuji za to, že se podařilo napravit tu situaci, kdy taxikáři nedostávali podporu.
V hlasování číslo 128 bylo přihlášeno 100 poslanců a poslankyň, pro 96, proti nikdo.
Mění toho hodně. Školský výbor tento pozměňovací návrh nedoporučuje.
V hlasování číslo 129 je přihlášeno 100 poslanců a poslankyň. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Stanovisko školského výboru, školský výbor doporučuje.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Stanovisko školského výboru je nedoporučující.
Děkuji. Kdo je proti? Já vám děkuji. Prosím další návrh.
Školský výbor zaujal nedoporučující stanovisko.
Děkuji. V hlasování číslo 133 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň. Návrh nebyl přijat.
Školský výbor nezaujal stanovisko.
Děkuji. Ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
K tomuto školský výbor zaujal nedoporučující stanovisko.
Děkuji. V hlasování číslo 135 je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň. Návrh byl zamítnut.
Zároveň mi také dovolte, abych reagovala na vystoupení paní ministryně. Ona mě... nebo měla pocit, že mě osočuje. Naštěstí se podařilo kompenzaci pro obce prosadit, ale na kraje jste se vykašlali. Tak to za prvé. U kompenzačního bonusu je to něco jiného. Ale to není díky tomu, jak hospodaří vláda. A možná ještě na vysvětlenou, asi jsme si nerozuměli: skutečně ten pozměňovací návrh - i vzhledem k tomu, že tato novela jde v legislativní nouzi - byl podán teprve dnes. Tak pokud rozumím tomu, jak jsme napsali tento pozměňovací návrh - a tam možná došlo k nedorozumění. Tento pozměňovací návrh, který chce kompenzovat výpadky obcím a krajům z kompenzačního bonusu, se netýká pouze této novely, ale týká se celého zákona o kompenzačním bonusu. Tak toliko pro vysvětlení.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nyní v podrobné rozpravě pokračuje pan poslanec Marian Jurečka. Já děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě.
Tak děkuji. Já už nebudu opakovat, co jsem řekla. Podívejte se, prosím, do pokladního plnění a do rozpočtu, je to tam jasně vidět. A ta čísla budeme s panem premiérem společně na společném tiskovém briefingu prezentovat. A jak se říká - hyn sa hukáže.
Končím druhé čtení tohoto návrhu.
A potom tady mám druhý návrh a ten se týká zvýšení kompenzačního bonusu. Už je to opět opakované téma a týká se toho, že v jarní části pandemie v loňském roce tady byla podpora kompenzačního bonusu 15 000, ale nebyly z toho odváděny odvody. Dneska máme podporu stejnou, 15 000, odvody jsou odváděny a čistého je to zhruba 10 000 korun. A ti lidé jsou v té situaci už přes tři měsíce. Děkuji za pozornost.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě v rámci druhého čtení.
Děkuji za slovo, pane předsedo. My jsme to do toho prvního zákona jarního - já budu říkat jarní a podzimní kompenzační bonus - dali a měli jsme problém u notifikace. A pozor, ještě jednu věc důležitou chci říct. Reagovala bych tady na nějaké konkrétní dotazy, které padly. Na tom je ta konstrukce postavena. Co se týče provozoven, tak samozřejmě, když je provozovna zavřená, omezená, není o čem se bavit. A teď pojďme zpátky. Medici. To, co navrhujete, pane poslanče Ferjenčíku, tím jsme se samozřejmě zaobírali, ale to možné není. protože to je náhrada. Tento generální pardon jsem využila a tu daň jsem prominula. Kdybychom to dali jako do osvobození do zákona o dani z příjmů, tak bychom osvobodili všechny náhrady. Proto to nešlo, proto generální pardon.
Ostatně já sám jsem učitelskou kvalifikaci získal nikoli na Pedagogické fakultě, ale na Filozofické a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, ale v učitelském oboru. Považuji to za velmi varující věc. Musíme také, pane ministře, konstatovat, že v posledních týdnech k tomuto legislativnímu návrhu dorazila stanoviska, která nelze přejít tím, že se jedná o nějaký názor, který nemá kvalifikovanou oporu, nebo že se jedná jenom o nějaké dojmy. Nelze prostě přejít názory těchto odborníků jenom nějakým mlčením, nebo možná někde nějakým interním komentářem. Ministerstvo školství nesouhlasí s těmito stanovisky, jakým způsobem čelí argumentům tak vážným, jako je třeba Asociace pedagogických fakult nebo někteří jednotlivci, kteří jsou autoritami ve svém oboru.
Nyní faktická poznámka - pan poslanec Václav Klaus. Faktickou poznámku tady mám jednu. A potom se tedy připraví pan poslanec Antonín Staněk.
Daleko více než státní úředníci, daleko více než různí akademici. Ale tak je to takřka vždycky, když jde o peníze a zájmy různých skupin.
Prosím, pane poslanče, dvě minuty.
A to navýšení. Víte, pane předsedo, to já jsem tady zažila i na jaře. Těch 500 korun jede od jara, je to částka, kterou jsme nastavili, odpovídá to měsíčně zhruba minimální mzdě. Já jsem jich celou řadu řešila osobně. Paní šila rukávy obleků, dodávala to do firmy, která teď je zavřená. Není to ta plošná, obrovská pomoc za téměř 21 miliard, jako byla na jaře. Tím se od sebe tato dvě období liší.
Vy mě týráte jako předsedajícího.
Takže to není odpověď pro ty lidi. Vy se tady teď zaklínáte dopadem na státní rozpočet, ale z loňského deficitu státního rozpočtu 370 miliard korun jenom 37,5 % šlo na tu přímou pomoc. Kdo to zaplatí, ten deficit, v budoucnu? Ekonomicky aktivní lidé a naše děti. To je fakt nelogické. A já si myslím, že argumentovat při různých typech jiných výdajů, které tady jsou - a jsou velmi diskutabilní, že v řádu jednotek miliard korun se tady nezvýší kompenzační bonus, že v téhle situaci vůči těm lidem je to brutálně, ale brutálně nefér.
Tady na mě ukazuje pan předsedající, ať nemluvím dlouho. No, pane předsedo, pojďme si nalít čistého vína, jak to skutečně je. To, co vy jste navrhl, by znamenalo opět plošné vyplacení jako na jaře. A opět si to tady budeme povídat: Ano, to je ono. To je ono. Pošlete mi ty konkrétní případy, o kterých tady mluvíte. A k tomu rozpočtu. Když už tady se tak zaklínáte, tak ten rozpočet dopadl na 367 miliard, tuším, dopadl proto, protože jsme vybrali o 111 miliard na daních více. Výdaje jsme vyčerpali téměř do koruny. Takže výdaje jsme trefili téměř na korunu a příjmy, tam bylo pár překvapení, vysvětlovala jsem to na briefingu, nebudu to teď protahovat. Jak jste hlasoval? No, hlasoval jste proti. To znamená: kdyby ten schodek se neschválil, tak jsme nedali žádnou pomoc. Takže prosím mluvte fér.
Děkuji vám. Přítomno 99 poslanců, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas.
Takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
To je první poznámka. Já tento model nepokládám za šťastný. Já jsem soudní funkcionáře viděl jako na sobě vzájemně nezávislé a v tomto směru se doplňující.
Myslím si, že přínosy jsou zejména v oblasti výběrových řízení. Zatímco když je to u předsedy soudu jasně definováno, tak to potom může být zohledněno i v jeho kariérním postupu. A chtěl jsem vás poprosit, abyste podpořili pozměňovací návrh kolegyně Malé, který my podporujeme, který umožňuje Ministerstvu spravedlnosti stanovit parametry toho, v jaké podobě mají být zveřejňována soudní rozhodnutí. Pokud by neprošel tento návrh, tak si dovolím poprosit o podporu svého návrhu v téže věci, který je poněkud podrobnější a už tam stanoví nějaké základní mantinely. Také bych chtěl podpořit ten kompromis, který tady zazněl ohledně účinnosti návrhu zákona, což je rozumné řešení.
Rozhlédnu se, zdali ještě někdo další má zájem vystoupit v rozpravě. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Pan zpravodaj taky?
Plánovali jsme to zvýšit, ale kdyby do toho nepřišla zdravotní krize, tak už se to stalo. Pokud jde o úpravu účinnosti, s tím nemám vůbec problém, j jsem pro. Nezaznamenala jsem jedinou stížnost. Nechci zdržovat.
Tak, pane předsedo, prosím, máte slovo.
Je to spíše věc, která se týká organizace soudnictví jako takového. Takový návrh považuji za velmi špatný a krátce se budu snažit odůvodnit, proč mám takový návrh za špatný. Přísedící jsou ti, kteří tvoří takzvaný laický prvek nejenom v našem soudnictví. Mluvím tedy o civilních věcech. A je potřeba také říci, že do funkce přísedícího, konkrétně v pracovněprávních sporech, se volí na období čtyř let. Člověka do funkce volí obecní zastupitelstvo nebo obecní zastupitelstva v oboru soudu, kde by měl přísedící působit. Proč vlastně máme přísedící nebo proč existuje institut přísedících? Přísedící znamenají demokratizaci soudnictví a ostatně jeden z požadavků americké revoluce z roku 1776 byl, že občan má být souzen pouze sobě rovným občanem. Požadavkem revoluce na našem území v roce 1848 byl mimo jiné požadavek na zřízení soudních porot. Podle mého názoru také existence přísedících zajišťuje ochranu proti zapouzdření soudní moci. Ony záruky zahrnují v běžných případech například neodvolatelnost soudce do věku 70 let, myslím si, že nadstandardní plat a absenci nadřízeného v tom smyslu, tak jak ho zná každý zaměstnanec. A právě proto vidím roli přísedících v pracovněprávních věcech jako klíčovou. Právě přísedící tady mohou v tomto případě v pracovněprávních sporech do rozhodování soudů vnést svou osobní a životní zkušenost, ale také určitou specifickou znalost konkrétního prostředí či konkrétní profese. Tak to ostatně uvádí odborná literatura nejenom předválečná, ale i současná.
Náhle dostávají neomezené personální kompetence. Vůbec nezpochybňuji to, že ředitelé škol tyto manažerské schopnosti mají a dokážou je zvládat. Na druhou stranu ale opravdu je to trojský kůň v rukou ředitelů škol a oni sami možná později poznají i tu negativní stránku této novely. Už by se nemuseli tito ředitelé řídit objektivními kvalifikačními kritérii, nýbrž mohli by zcela subjektivně někoho si vybrat a přijmout. Jistě, neudělají to, pokud jim opravdu je o kvalitu vzdělávání, a já tomu věřím. Ale především je to zase něco, čehož nesmyslnost se vyjeví názorně, když si to jen představíme v jiných resortech. Novela navíc přichází v době, kdy se konečně začala řešit důstojnější úroveň odměňování pedagogů, takže mnozí stávající si již rozmýšlejí odejít do důchodu nebo do jiných profesí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, všechny tři pokusy, jak ty dva historické, tak i ten současný, si jako zásadní argument berou fakt, že je nedostatek učitelů, zvláště pak v oblastech vzdálenějších od přirozených center a v Praze. Řešením má být dramatické snížení požadavků na kvalifikaci budoucích učitelů. Takže hlavní, ztracený klíč k řešení nedostatku učitelů, který byl desítky let znám, ale hledán byl jenom ústně, se nyní konečně nalezl a začal být reálně používán. Také díky tomuto pozitivnímu kroku vlády již slýchám, že ti, kteří chtěli ze školství zběhnout, zůstanou, učitelé - čekatelé důchodů už do důchodu nespěchají a početní absolventi pedagogických fakult jsou ochotni dělat to, co vystudovali. To je zároveň s trvalým posilováním pozice prestiže učitele také proti narůstající agresivitě dětí a někdy i jejich rodičů cesta, kterou se mělo jít už dávno. Bohužel ministerstvo, jakoby přitakávajíc tomu rozšířenému názoru, že školství rozumí každý a učit může také každý, navrhuje cestu rezignace na nejvyšší kvalifikaci právě těch, kdož mají v rukou to nejcennější, co národ má. Jan Picek, předseda Asociace děkanů pedagogických fakult, v této souvislosti zaslal nám poslancům otevřený dopis, ve kterém se objevuje několik klíčových myšlenek a důležitých argumentů. Zcela přirozeně potvrzuje právo nás poslanců - ale také zdůrazňuje naši zodpovědnost v dané věci - rozhodnout. Je důležité, aby v naší společnosti byla uznávána potřebnost učitelské profese a byla dostatečně oceněna její složitost. K tomu, jak už jsem řekl, dochází. Pokud se prestiž tohoto nelehkého povolání zvýší, jistě v něm bude mít zájem působit dostatečný počet kvalitních osobností, ať zvolily cestu k učitelství jakoukoliv. Ovšem to, co vyplývá z návrhu novely, při posuzování kvalifikace vlastně říká, že je vlastně úplně jedno, jaký obsah vzdělávání budoucí učitelé absolvují. Hovořil o tom tady i můj předřečník. Je tak v kontextu zmiňovaného vůbec možné chápat strategii státu ve vztahu k učitelské profesi jinak než jen cár papíru, výsměch odborné pedagogické veřejnosti, a to všechno v době, kdy si s velkou slávou připomínáme, sice už v loňském roce, 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského a současně se připravujeme připomenout 430 let od jeho narození. Podle toho, jak já, a nejen já, ale i další odborníci novelu čtou, se v ní nic o povinnosti začít do tří let studovat pedagogickou kvalifikaci nehovoří. Já se omlouvám, možná pan ministr - nechci to zdržovat - slyšel jste celý ten dotaz, nemusím ho opakovat? Budu rád, pokud na něj dostanu odpověď.
Já budu samozřejmě ráda za odpověď, jestli skutečně to nejde řešit metodickým pokynem. Cíl je, aby rodiny buď nepřišly o to, na co mají nárok, na co, kdyby jim ošetřovné přišlo včas, by normálně nárok měly, nebo aby jim nebyla ta dávka snížena, aby nedostaly nižší výměru, že by byly brány jako nepracující. Veškeré činnosti, veškerá snaha je zaměřena na to, ji zmírnit. Vláda samozřejmě preferuje léčbu covidu, tak jak jsou nastavené úhrady a tak všechno je nastavené na to, aby se léčba vyplatila, aby to zdravotnická zařízení dělala, dochází k omezování elektivní péče. Celá země se prostě soustředí na tuto prioritu. A tahle dvě žádoucí chování, chodit do preventivních karantén, chodit na testy a zůstávat doma v izolaci, potřebujeme motivovat. Vážené kolegyně a kolegové, podle mě není žádným tajemstvím, že řada lidí si to prostě finančně nemůže dovolit, být nemocný, nechodit do práce, a že tu motivaci prostě nemají. A teď co chci zdůraznit. Jiné země si toho behaviorálního aspektu dobře všímají. A ty tři možnosti, co vám nabízím, jsou možnosti trošku jiných, jaksi principiálních cest. Tato první principiální možnost samozřejmě znamená státní náklady. To já vůbec nezastírám. Je to řádový odhad, abyste věděli, že to nejsou jenom nějaké desítky milionů, to nejsou, to vůbec nezastírám. Ale z hlediska celkových nákladů té pandemie, toho, kolik stojí lockdown, kolik stojí další kompenzace a tak dále, je prostě dobré pracovat s tím, že jedna miliarda není zas tolik ve srovnání s těmi ostatními náklady naší země. To, jak by se lidé skutečně chovali, by se ukázalo. Ale co chci zdůraznit: nebavíme se o desítkách miliard, to rozhodně ne. Tam jde o to, že potřebujeme kompenzovat zaměstnavatelům, aby takové případné zvýšení náhrady mzdy nehradili oni. Jednorázový příspěvek za karanténu a izolaci. Takže to pomůže těm, kteří jsou výrazně zasaženi ekonomicky v nemoci, a celkově ty náklady by byly výrazně nižší. Ano, tady je opravdu obtížné to, že potom zase zůstane nějaká část lidí mimo tuto podporu, to zase zdůrazňuji.
A protože jsem slíbil, že není mým cílem obstruovat projednávání tohoto zákona a být nepřiměřeně dlouhý, a protože očekávám, že i odpovědi na mé otázky zaberou nějaký čas, tak se blížím ke svému závěru nebo k závěru svého projevu.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Klaus, poté se v rozpravě připraví pan poslanec Mihola.
Máme takový emotivní týden. Samozřejmě ze začátku mu to tak úplně nešlo, pletl se.
Prosím.
V žádném případě jsem ve svém slově nezpochybňoval roli ředitelů.